Podle kvalifikovaných propočtů je pro hrady a zámky, naše kulturní dědictví, každoročně potřeba kolem 4 miliard korun. Proto navrhuji Program péče o národní kulturní poklad a dědictví navýšit o 3 miliardy, které nyní v programu chybějí. Na podporu řemeslníků, na podporu těch menších firem, podnikatelů a živnostníků, kteří by se právě na realizaci investic v těchto místech mohli podílet. A samozřejmě i oni potřebují povzbudit a mít zakázky, z nichž budou schopni udržet svoje živnosti, udržet své podnikání. Suma sumárum předkládáme hned několik desítek pozměňovacích návrhů a já jsem představila jenom ty tři, které předkládám přímo já sama. Samozřejmě paní zpravodajce tuto úpravu dám písemně, protože je mi jasné, že ty částky si nelze takto rychle zapsat a pamatovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Ta moje otázka je spíš obecnější. Prostě má nám dát představu, jak bude vypadat naše budoucnost.
Tudíž se snažíme opravdu reagovat na současnou situaci ve sportu. Je to ze zákona o podpoře sportu. My se konkrétně soustředíme i na přesně tu danou oblast, kterou tady pan kolega Klaus zmiňuje, a to je přímé financování malých klubů, amatérských klubů. V tomto roce jsme rozvolnili podmínky v programu, který se jmenuje Můj klub. To je přímé financování do klubů. Jsem moc rád, že se nám tam přihlásilo o tisíc klubů více než v roce loňském, tudíž 7 150 klubů financujeme napřímo. Vytvořili jsme právě pro tento amatérský sport i program Provoz a údržba, který byl vyžadován po komunikaci se sportovním prostředím, kde jsme alokovali dalších 500 milionů, což zdaleka nezasaturuje veškeré potřeby sportovního prostředí v rámci provozu a údržby, ale jsou to peníze financované napřímo právě tam, kde jsou dětské oddíly. Proto bych poprosil Sněmovnu - sport je opravdu podfinancován, hluboce podfinancován.
Já děkuji panu poslanci Milanu Hniličkovi.
Já se pokusím jen velmi stručně zareagovat na kolegu Hniličku. Tohle je z něj poměrně malá částka. Takže to je jeden aspekt, který jsme brali v úvahu v té situaci totálního hospodářského propadu. Tak to prostě v tom fotbale funguje. Ten pořádek tam není a vy tam sypete další miliony a já s tím prostě nesouhlasím.
Nyní faktická poznámka pana poslance Juránka. Kolegyně Kovářová vydrží.
Vážený pane předsedající, já se vaším prostřednictvím obrátím tady na předřečníka Ferjenčíka. Kvůli tomu vznikla ta sportovní agentura, kvůli přesně těmto věcem. Proto jsem za tu agenturu bojoval. Protože to právě těm šíbrům, o kterých vy mluvíte, bere z ruky tu možnost, aby ty peníze rozdělovali. Došlo k tomu, že rejstřík jako takový je zcela jasný. Ty peníze jdou přesně podle toho, jaké je rodné číslo, přesně podle toho, jak ten dotyčný cvičí. A přesně ty věci, o kterých vy mluvíte, tak těm se ta agentura vyhýbá, a vy té agentuře chcete sebrat 150 milionů korun. A těch 150 milionů převodu nepodpořím.
Nyní faktická poznámka pana kolegy Jana Birkeho, poté Mikuláš Ferjenčík, také s faktickou poznámkou.
Já nebudu říkat, kde já kopu nebo za co hraju, to není podstatné. Můj předřečník, pan kolega Ferjenčík vaším prostřednictvím, tak buďto máte důkaz, tak ho předložte, anebo mlčte. To za prvé.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, politické grémium dospělo k jisté dohodě, o které vás informují představitelé vašich klubů. My budeme pokračovat v přerušené rozpravě ve třetím čtení, kde tedy rozprava byla přerušena, a to před faktickou poznámkou pana poslance Stanislava Blahy, který, nevím, jestli je přítomen v sále, pokud ne - a pan poslanec již nemá zájem, děkuji. A pak zde eviduji přihlášky paní poslankyně - ne, pozor. To byly s přednostním právem, nemá zájem. A pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek s přednostním právem. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k vývoji situace si dovolím přehlásit se před závěrečným hlasováním. To znamená s přednostním právem klubu po pozměňujících návrzích před závěrečným hlasováním.
Dobře, děkuji. Vaše přihláška, věřím, bude zaznamenána. A nyní pan poslanec Volný jako v tuto chvíli poslední v rozpravě. Prosím, máte slovo.
Já jsem si musel teď chviličku vzpomenout na to, co jsem vám vlastně chtěl říct, protože ty pauzy byly opravdu dlouhé. Takže první, co jsem chtěl říct bohužel nepřítomnému panu premiérovi, který tady oslovil úplně všechny v této Poslanecké sněmovně, ale zapomněl oslovit poslance, který říkal, že ho baví, mého kolegu Mariana Bojka, takže doufám, že tohle nerozhodne o osudu státního rozpočtu. Nemůžeme zabránit tomu, aby tato vláda financovala neziskovky, které vykonávají činnost proti této vládě, které vykonávají činnosti proti hnutí ANO. Já to chápu. Pan Babiš má své zájmy v Bruselu, pan Babiš má své zájmy v Evropské unii a nemůže si dovolit tyto politické neziskovky odstřihnout od peněz, protože by z toho na evropské úrovni měl velké problémy. Nemáme takovou politickou sílu, abychom něco takového mohli prosadit, takže se s tím dokážeme nějakým způsobem smířit, protože dokud v této zemi nebude existovat poctivé hnutí, které skutečně vážně bude uvažovat o tom, že ten politický neziskový sektor postihne, tak se stejně nic nestane a tímto rozpočtem se nic nevyřeší. Nesouhlasíme také s nákupem vojenského vybavení za desítky miliard korun, zvlášť v období koronavirové krize. Nesouhlasíme s vysíláním našich vojáků na zahraniční mise, kde bohužel bojujeme většinou za cizí zájmy za naše vlastní peníze a za životy našich vojáků a vojaček. Nicméně máme opravdu jenom ty dva naše hlasy, máme dva naše pozměňovací návrhy.
Toto byl zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Tak děkuji. O tomto procedurálním návrhu nechám bezprostředně hlasovat. Návrh byl přijat. Jelikož ostatní body, které máme dnes k projednání, jsou navázané na státní rozpočet, aspoň doufám, že tomu tak je. Počkejte, já se poradím, než ukončím schůzi úplně. Prosím, pane poslanče, možná mi poradíte.
Já tady mám tabulku, takže to budu hlídat a v případě, že k takovéhle situaci dojde, tak vás upozorním, že tedy vládní rozpočtová rezerva je již vyčerpaná, to znamená, že ostatní pozměňovací návrhy vůči této položce už budou nehlasovatelné.
Děkuji paní zpravodajce rozpočtového výboru a otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jde o nejvyšší plánovaný schodek rozpočtu na další rok v novodobé historii samostatné České republiky, absolutně i v relativním vyjádření. Schodek rozpočtu pro příští rok následuje po nejhlubší celosvětové recesi od konce druhé světové války. Bude realizován v roce, který se velmi pravděpodobně ponese v duchu jen mírného a křehkého oživení. Státní rozpočet a veřejné finance ale nejsou jen účetní kniha. Chápu, že pro řadu z vás jsou takové deficity obtížně akceptovatelné. Celkově pro návrh státního rozpočtu ale platí jedno - jde o pokrizový rozpočet. Za cenu vyššího zadlužení navyšuje výdaje na sociální zabezpečení, vědu, výzkum, školství, investice do fyzické infrastruktury. Nepodkopává tak nohy ekonomice růstem zdanění nebo nesystémovými škrty. V prostředí nízkých výnosů ze státních dluhopisů je to investice k rychlému návratu do normálu. Jsem toho názoru, že dlouhodobější stagnaci nebo opakování recese si prostě nemůžeme dovolit. Stejně si nemůžeme dovolit rozpočtové provizorium, ovšem z úplně jiného důvodu, než si někteří z vás zřejmě myslí. Státní rozpočet na rok 2021 totiž považuji za maják v rozbouřených vodách, za pevný bod uprostřed destabilizované ekonomiky a nedořešené pandemie. Provizorium by pak zvýšilo již tak extrémní míru nejistoty. A teď prosím věnujte pozornost tomu, co to vlastně to rozpočtové provizorium je, protože možná úplně detailně to všichni nevíte. Plánované výdaje státního rozpočtu by naopak rozpočtové provizorium navýšilo. V čem by ale vláda byla limitovaná, je využití prostředků z nespotřebovaných nároků. To jsou důsledky rozpočtového provizoria. Jsme ale již ve třetím čtení návrhu zákona. Shrnula bych proto nyní pozměňovací návrhy. V porovnání s minulým rokem tak došlo k nárůstu o 102 mld. více. Návrhy na změnu se týkají skoro všech rozpočtových kapitol a jejich přijetí by znamenalo rozsáhlý zásah do výdajové struktury státního rozpočtu. Jelikož jsou k nim vázány příjmy státního rozpočtu, došlo by jejich přijetím k narušení fixované výše celkových příjmů, výdajů a salda po prvním čtení. Proto se domnívám, že takové pozměňovací návrhy jsou nehlasovatelné. To se týká i vládní rozpočtové rezervy. Zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje její minimální výši. Ta zasáhla ekonomiku hlubokou recesí, na jejíž zmírnění bylo vynaloženo velké množství veřejných prostředků s cílem, aby životní úroveň lidí neklesala a aby se podařilo udržet funkční klíčové pilíře ekonomiky. Dovolte prosím, abychom v tomto úsilí pokračovali. Prosím, nezhasínejme maják a nechme jej svítit pro celou Českou republiku.
A hlásil se mi o slovo předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek.
Já bych si dovolil požádat o přestávku na jednání klubu hnutí ANO v trvání jedné hodiny.
Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, stojíme před rozhodnutím o státním rozpočtu na rok 2021 a není to žádné jednoduché rozhodování. Ano, to je realita letošního roku, protože realita roku 2019 byla zcela jiná, byla otázkou konjunktury a byla otázkou také jiného uvažování řady lidí, kteří ho nemínili změnit až do té chvíle, když krize na ně úplně dolehla. Je evidentní, že ty státy, které se postavily čelem k tomu, aby zajistily svoji ekonomiku, aby zajistily fungování jak veřejného sektoru, tak sektoru soukromého, se chovají mnohem odpovědněji k tomu, co je možné a co možné není. Nenavrhují věci, které na jedné straně zvětšují výdaje státního rozpočtu, a přitom zároveň snižují možnosti příjmů. Takové kroky jsou samozřejmě zcela nesmyslné. Postrádají logiku, postrádají to nejpodstatnější, co má každý návrh obsahovat; jaká bude budoucnost a jestli řešíme tu situaci jen pro dnešní den nebo pro kroky, které budou muset následovat, až budeme jednotlivé dluhy splácet. Nenavrhovala populistické kroky, které by mohly vést k dramatickému pádu příjmů státního rozpočtu, ale také podpořila všechny kroky, které vedou k tomu, že jednotlivé subjekty státu, ať jsou to úřady, ať jsou to fyzické osoby podnikající, ať jsou to zaměstnanci, ať jsou to právnické osoby, které tady působí, ať s českým, nebo zahraničním vlastníkem, aby přežily, aby fungovaly. Jednotlivé programy mohou mít jistě své chyby. Ale na druhou stranu bylo evidentní, že kroky, které děláme, mohou vést pouze k tomu, abychom překonali tuto krizi, aby všichni ti, kteří mají šanci obnovit své podnikání, aby tak učinili. Ano, byly sektory, které neměly možnost obnovit svoji dynamiku, ať už jde o cestovní ruch, nebo pohostinství a podobně, kde měli jenom krátký čas na obnovení své činnosti. Naše kroky vedly k tomu, abychom posílili ty složky, které mají přímý vliv na tu potřebu, kterou mají občané České republiky. Prvním takovým krokem bylo prosazení změny zákona o zdravotním pojištění a posílení prostředků za státního pojištěnce. Ano, tento krok znamenal pro státní rozpočet zvýšení deficitu, o kterém jsme hovořili, když jsme podporovali 500 milionů (?) korun státního deficitu. Protože jsme věděli, že zdravotnictví bude tím základním pilířem léčby, ochrany zdraví občanů České republiky. Nebyl to krok jednoduchý, byl to krok, který musel následovat, a buďme rádi, že se vydařil, že ve zdravotnictví prostředky byly právě proto, že byly ze zdravotního pojištění a že byly i z jednotlivých programů. Druhý krok, které jsme činili, byl v otázce sociálních služeb, abychom mohli zajistit to, že, ti kteří přijdou po nemoci, budou muset být odděleni od svých rodin, aby měli zajištěnou péči. Také to nebyl žádný jednoduchý krok, ale byl to krok nutný a potřebný. Je evidentní, že i tento krok se vydařil a že zatím není situace u nás taková jako v některých státech na západ od nás, nebo na východ od nás, či na jih, ale je to situace, která jasně znamená, že naše systémy jsou zatím zcela funkční. Třetí úvaha, která nás vedla k tomu, abychom si naplánovali naše kroky do státního rozpočtu roku 2021, bylo to, jak velký má být deficit a jak v tom deficitu se budou chovat jednotlivé kapitoly státního rozpočtu. Nakonec jsme vládě vyhověli a v prvním čtení jsme deficit ve výši 320 miliard schválili.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 72. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Protože jednáme v přítomnosti polovičního počtu poslanců, tak konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Poté bychom se měli věnovat projednáváním dalších pevně zařazených bodů, které souvisejí se státním rozpočtem. V tuto chvíli mají možnost vystoupit poslanci, kteří chtějí navrhnout změnu schváleného pořadu 72. schůze. K tomuto bodu se písemně přihlásil pan předseda Martin Kolovratník, který dostane slovo.
Dobré dopoledne, paní poslankyně, páni poslanci. A prosím, abychom z pořadu schůze vyřadili ty tajné volby, tedy body 384 - Státní fond kinematografie, 385 - Dozorčí rada Státního fondu podpory investic, a 386 - Kontrolní rada Grantové agentury. Je to z toho důvodu, že jsme dnes tedy v polovičním počtu, nebylo by vhodné, vlastně ani není legislativně podložené, jak realizovat tajnou volbu v tom polovičním formátu. I pro nás, volební komisi, by bylo prakticky nemožné vytvořit nějaký seznam, podle kterého pak počítáme kvorum. Takže proto prosím, aby, jak už se ustálilo, teď na podzim jsme tady ty tajné volby realizovali, až budeme zase v plném počtu, předpokládám tedy na lednové schůzi, za volební komisi mohu garantovat, že v žádném z těch orgánů nehrozí nějaká prodleva, že by nebyl usnášení- nebo práceschopný, takže žádné zdržení nehrozí. Proto prosím o vyřazení bodů 384, 385 a 386 z programu schůze. A vedle toho prosím, abychom v programu zanechali pouze tu jednu jedinou volbu, a to veřejnou aklamací změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, je tam navržena pouze jedna jediná změna, kterou bychom zde na plénu hlasovali.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 162, přihlášeno 85 poslanců, pro 85, proti nikdo. Návrh jsme přijali.
Začali bychom jako vždy pozměňovacími návrhy v tabulce A, což jsou návrhy, které vzešly z jednání jednotlivých výborů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Tento bod jsme původně přerušili ve třetím čtení. A pan předseda Chvojka se hlásí s přednostním právem.
Máme 15.30, uplynula hodinová přestávka na žádost poslaneckého klubu hnutí ANO a budeme pokračovat v jednání. Ale koukám, že se mi tady hlásí zástupkyně poslaneckého klubu ČSSD.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, pane ministře, dovolte mi, abych vzala za poslanecký klub sociální demokracie hodinovou pauzu.
Dohromady tento rozpočet přenechává každé budoucí vládě, ať už ta vláda bude jakákoli, veřejné finance zadlužené, neperspektivní a vlastně i neudržitelné. A podotýkám, ušetřit tak, že to občané vůbec nepoznají. Ušetřit na provozu státu na zbytečných výdajích. O tom, z čeho se těch 80 miliard úspor, které vidíme ve státním rozpočtu, skládá, o tom budou podrobně mluvit moji kolegové. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu máme neobsazených úřednických míst zhruba za 9 miliard korun. Za vlády ANO a ČSSD tady přibylo 16 tisíc úředníků. Máte pocit, že se díky tomu nějak výrazně zlepšily služby státu? Já tady nemluvím o státních zaměstnancích, nemluvím o učitelích, hasičích, policistech, dalších a dalších, kterými se zaklíná vláda. To jsou věci, kde se dá nepochybně ušetřit a přinést v této těžké době důležité úspory. Další - neinvestiční nákupy a související výdaje. Stát musí šetřit, zvlášť v této době. Toto jsou úspory na provozu státu, ne na občanech. Na provozu státu. A to je důležité. A pak tu máme některé položky dotační. Tam navrhujeme škrtnout 4 miliardy. Říkám, je to příklad. ODS dlouhodobě kritizuje, kam ty dotace směřují. Ten výčet je delší. Já jsem tady vybral tři oblasti, které vlastně symbolizují tři úkoly, které máme. A to jsou společné úkoly. A já vás prosím o to, abyste ty úkoly podpořili. Ten jeden úkol je, že musíme konečně zastropovat nekonečný růst byrokracie v České republice. Znovu říkám, ne růst počtu učitelů nebo hasičů, růst byrokracie. Jenom se zvětšuje všemi směry. A teď máme šanci to omezit, máme na to tlak, je to potřeba udělat, tak to udělejme. Ta druhá věc je taky jasná. Je potřeba šetřit na spotřebě státu. Prostě není možné, aby se stát pořád tímto způsobem zvětšoval a utrácel stále víc na svůj provoz. Ani toto si prostě nemůžeme dovolit. A konečně je taky potřeba, abychom přestali podporovat dotacemi jenom ty velké na úkor malých. Tady je potřeba zjednat větší spravedlnost a i tady je možné ušetřit. Pojďme ho vylepšit tím, že podpoříte pozměňovací návrhy Občanské demokratické strany, které jsou všechny vedeny jedním směrem, a to je uspořit na provozu státu, ne šetřit na občanech. Uspořit na provozu státu a udělat ten stát racionálnější a efektivnější. S tím se prostě nemůžeme spokojit. Nestojí nás nevyhnutelné minimum. Pořád roste, je pořád větší, pořád stojí víc. Pojďme s tím něco udělat. Máme k tomu teď příležitost. Nejsou spravedlivé. Pojďme s tím něco udělat. Vážně nám tohle má někdo věřit? Tímto směrem jdou návrhy Občanské demokratické strany. Já vás vyzývám, abychom začali šetřit na provozu státu. Abychom začali šetřit na státu, ne na občanech. Naopak, abychom se začali chovat odpovědněji.
Návrh zákona se nepřikazuje garančnímu výboru k projednání.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážené paní ministryně , myslím si, že pro projednávání zákona, kterému v mediálním světě rádi zejména novináři přezdívají zákon roku, hezky ukazuje ta účast vlády, jak vážně svůj návrh dnes myslí. Vláda se svým způsobem už rozpadla a jede jenom na setrvačník, ale to neznamená, že bychom neměli tomu návrhu věnovat pozornost, byť samozřejmě je otázkou, do jaké míry může být vážně myšlen, když neodpovídá vůbec realitě. Ten předpokládaný deficit 320 miliard korun, který v návrhu máme, vůbec nepočítá s tak zásadní změnou daní, ke které dojde, která bude projednána ještě v příštím týdnu těsně před Vánoci a která by měla od 1. ledna příštího roku platit a která bude mít dopady dalších 100 miliard korun, pokud projde senátní verze.
Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v rozpravě před polední přestávkou. Pardon. Dobře.